Pokud se nikdo nehlásí, je zájem o závěrečná slova?
Měnová politika není schopna efektivně působit třeba na vývoj cen energií. Ty se prostě odvíjejí od nějakého nadnárodního trhu.
Je prosím ještě nějaký jiný návrh na přikázání výborům? Není budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání pouze ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu, a končím projednávání tohoto bodu v prvém čtení. Dvě omluvy. Prosím, aby předložený návrh z pověření vlády uvedla paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je reagovat na limity právní úpravy snižující efektivitu vykonávacího řízení. Tím se také posílí ochota odsouzených spolupracovat a trest řádně vykonávat a posílí se preventivní působení samotného trestu. V tomto směru se zejména navrhuje přesun kompetence rozhodnout o změně podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací a trestu domácího vězení ze soudů na Probační a mediační službu. Dále přiznání návrhového oprávnění probačnímu úředníkovi vůči soudu ve všech případech, ve kterých je v rámci vykonávacího řízení činný, zejména jde o možnost podat návrh reagující na porušení podmínek výkonu trestu odsouzeným, nebo naopak reagující na jejich vzorné plnění. Návrh je dál zaměřen na zvýšení pozitivní motivace odsouzeného k spolupráci a řádnému plnění jeho povinností. Za tímto účelem se doplňuje možnost zrušit uložený dohled nebo uložená přiměřená opatření, přiměřené povinnosti či výchovná opatření odsouzenému, který vzorně plní podmínky výkonu trestu a vedením svého života prokázal polepšení. Tento nástroj bude působit nejen pozitivně vůči odsouzeným, ale také bude eliminovat formální výkon dohledu a kontroly nad osobami, u kterých to již není třeba. Dílčím způsobem se také upravuje institut podmíněného propuštění z výkonu trestu a změny jsou zaměřeny zejména na snížení administrativní náročnosti vyřizování žádosti o podmíněné propuštění. V neposlední řadě má za cíl tento návrh snížit administrativní zátěž soudů a ostatních složek podílejících se na zajištění výkonu alternativních trestů, tak aby administrativa nebyla na úkor práce se samotným odsouzením. Já prosím o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do druhého čtení děkuji.
Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Mě to na první pohled zarazilo, když jsem to viděla. Myslela jsem, že je to v neprospěch těch odsouzených, ale ve svém výsledku by to mělo zrychlit celý proces. Nebudu zdržovat, protože máme ještě řadu jiných důležitých norem. Tohle je spíš taková novela, která má zrychlit tu oblast vykonávacího řízení tak, abychom byli aspoň trošku efektivnější. Zatím Česká republika se pyšní - v uvozovkách - tím, jak je ve vykonávacím řízení neefektivní. Čili jednoznačně podporuji to, co tady bylo řečeno paní ministryní. Doporučuji pustit do prvního čtení.
Situace se skutečně změnila. A já myslím, že platí taková dobrá stará zásada, že by si člověk neměl kupovat produkty, kterým vůbec nerozumí, o čem to vlastně je, co to dělá, k čemu to slouží.
Děkuji panu guvernérovi České národní banky. A nyní ještě faktická poznámka poslance Jakuba Michálka.
Já jsem chtěl reagovat na předřečníka, pana guvernéra. Já se obrátím pak na hlavní město Prahu případně s tím seznamem objektů, ve kterých jsou nějaké problematické směnárny. Pokud já jsem informován, tak Praha dělá nějaká opatření a několik směnáren už tímto způsobem bylo zlikvidováno, ale jestli jsou tam nějaké problematické, tak se na to rád ještě zaměřím.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Takže mě by zajímalo, jestli Česká národní banka plánuje připravit nějakou změnu zákona tak, aby se do toho systému ti bílí koně nedostávali, nebo aby se jim ten vstup ztížil. To je naprosto zásadní věc.
Pan guvernér se hlásí. Máte slovo, pane guvernére.
Děkuji vám, pane místopředsedo. Já tím chci jenom spíš vysvětlit možná veřejnosti, protože to je i v médiích, proč to všechno tak dlouho trvá a jak to, že se to vlastně objevuje znovu. Ale říkám, je to několik vyjmenovaných případů na exponovaných místech v Praze.
Děkuji panu guvernérovi za jeho reakci. Nemám jinou přihlášku do rozpravy, ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.
Já jsem byl vyzván, abych přednesl ještě jednou usnesení, aby to bylo formálně v pořádku, procesně. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. Což tímto činím.
Slyšeli jste návrh usnesení. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Usnesení bylo schváleno. Takže mi dovolte, abych rovnou udělil slovo guvernérovi České národní banky Jiřímu Rusnokovi.
Děkuji. Teď v posledních dnech dokonce ten vývoj je velmi překotný, tak je zjevné, že to nebude úplně aktuální.
Tady je zase i ten problém, že se to mění region od regionu, matrika od matriky, takže vlastně jiná práva mají lidé v různých koutech země.
Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Ivan Adamec.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Děkuji.
Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, no tak jako udělejme si v tom jasno.
Máte slovo.
Všechny ty sňatky se řídí právním řádem České republiky zcela jednoznačně a všechny je posvěcuje stát a je čistě na státu, jak se rozhodne tuto pravomoc delegovat.
Prosím, máte slovo.
Takže upozorňuji na tento pozměňovací návrh, který už máme připravený, odkonzultovaný, a pokud projde a my schválíme v rámci prvního čtení tento návrh novely, tak ho pochopitelně načteme a předpokládám, že ho podpoříte.
To byla poslední přihláška do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, kolega Juránek mi říkal, že bez toho podpisu starosty nebo toho oddávajícího by to také nešlo.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan ministr - prosím, máte slovo.
Děkuji. Velmi stručně k tomu, co říkal pan kolega Adamec. No, já se přiznám, že tu informaci nemám.
Úřad návrh zákona v tomto bodě také připomínkoval. Je teď na vás poslancích, zda se budou v této oblasti uchovávat všechny telefonické hovory a případně i veškerá elektronická komunikace, zda stát dovolí tímto způsobem neoprávněně a i neúčelně vstupovat do soukromí občanů. My se často odvoláváme při stanovování dalších regulací a povinností na legislativu Evropské unie. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna bude také stát při svém hlasování především na straně občanů, zákazníků i poctivých poskytovatelů investičních služeb.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane senátore, dámy a pánové, dovolte, abych stručně zopakovala, že důvodem předložení tohoto návrhu zákona je zejména potřeba adaptovat právní řád na nařízení Evropské unie o prospektu. Touto novelou se rovněž mění úprava distribuce doplňkového penzijního spoření. Senát vrátil návrh zákona do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, který by měl vypustit povinnost nahrávání všech telefonních hovorů obchodníka s cennými papíry, které se týkají poskytování investičních služeb. Já však s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasím. Ochrana soukromí a ochrana zákazníků před nekalými praktikami jsou dvě hodnoty, které jsme velmi pečlivě poměřovali. Z praxe však víme, že někteří poskytovatelé investičních služeb používají praktiky, které zákazníky poškozují. Týká se to zejména poskytování poradenství po telefonu. Proto je důležité, aby se povinnost nahrávání hovorů týkala nejen hovorů, při kterých dochází k předávání pokynů, ale všech hovorů, které se týkají poskytování investičních služeb. Nahraný telefonát může totiž takové obchodníky z nekalého jednání usvědčit. Nahrávání bude probíhat na linkách vyhrazených pro poskytování investičních služeb a rozhodně nemají být nahrávány soukromé hovory, to v žádném případě. V tomto ohledu máme tedy možnost zavést přísnější pravidla, než která požadují evropské směrnice. Proto i vás prosím za podporu sněmovní verze. Pokud má Česká národní banka účinně chránit všechny naše občany, kteří se dostanou do rukou těchto šmejdů, tak musí mít možnost, musí mít důkaz, jak uplatnit svoji kontrolní a dohledovou činnost. A takový může mít jedině dán tím, že budou nahrávány všechny tyto hovory, které se zákazníky tito různí finanční poradci a další povedou. Děkuji vám za pozornost.
Máte zájem o vystoupení?
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za možnost vystoupit k tomuto vrácenému návrhu ze Senátu. Senát ve svém pozměňovacím návrhu se snaží tedy o vypuštění možnosti nahrávat telefonické hovory klientů s investičními poradci. Nechme stranou samotné nahrávání konkrétního pokynu k investici, to je jednoznačné, nicméně před podáním toho pokynu klientem, které se odehraje případně telefonem, je vždy nějaký obchodní příběh.
Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Mám zde dvě faktické poznámka.
Já bych, vážené dámy a pánové, přece jenom zareagoval na pana poslance Bžocha z hnutí ANO. Byla to právě vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, která přišla s tím a navrhovala bezvízový styk s Tureckem. A na základě tohoto usnesení Poslanecké sněmovny, je to písemné usnesení prohlasované Sněmovnou, vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL ukončila tu diskusi nad bezvízovým stykem s Tureckem. Stejně tak my jsme říkali: neplaťte to výpalné Turecku. Letos to má být 85 milionů korun. A pan poslanec Bžoch říká, že my jsme strašili. Takže vy s tou vaší proimigrační politikou, vy prosazujete vízový styk s Tureckem, hnutí ANO, tak samozřejmě my říkáme ne, to není správně, a budeme to říkat i nadále.
Naprosto přesné dodržení dvou minut. Děkuji.
Ano, my musíme kontrolovat hranici, musíme mít pod kontrolou migraci, musí se dodržovat zákony, musí se dodržovat v rámci Evropské unie i v rámci České republiky. Ale mně tady v té debatě chybí ještě jeden rozměr, a to je humanitární. Ano, já jsem pro návratovou politiku, pro bezpečnost, to všechno, ale ten náš přístup musí mít i normálně lidský rozměr. Nám zkrátka nemůže být a nemělo by být jedno, že jsou tady statisíce lidí, kteří opravdu zoufale trpí. Určitě máte svoje děti, máte svoje vnoučata, a nemůže nám přece být jedno, že jsou tady statisíce dětí, které žijí v úplně nepřijatelných, nelidských podmínkách. A tak prosím, dejme té diskusi i tento lidský rozměr, protože jinak, prosím, nemáme právo se na žádné křesťanské hodnoty a na naše křesťanské kořeny odvolávat.
Pan poslanec Kobza, připraví se pan poslanec Bžoch.
Já nebudu zdržovat. Řecko potřebuje technickou podporu na zemi a potřebuje také politickou podporu, aby bylo schopné se srovnat s touto krizí, která je očividně manipulací Turecka. Turecko vymyslelo tuto krizi a užívá migranty k vydírání Řecka a Evropské unie.
Já vám děkuji. Nyní faktická poznámka, pan poslanec Bžoch, poté paní poslankyně Válková.
Já jsem si tady sedl, vy jste nic neřekl, tak jsem odešel. To je ta ukázka, to, co jsem předtím říkal, že si vymýšlíte. Navíc, já si nedokážu představit, že ti migranti, o kterých vy neustále mluvíte, že mají turecké pasy a že by se jich to nějak dotklo, protože já si nemyslím, že z Turecka sem máme nějakou velkou migraci Turků.
Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli to zvládnu za dvě minuty. V podstatě šlo o to, že Řecko čelilo také náporu migrantů ze strany kurdského obyvatelstva. Navštívili jsme detenční centra, respektive azylové centrum, hovořili jsme s řeckými autoritami. Oni říkají, že Česká republika by se měla intenzivněji zapojit ve všech třech dimenzích.
Děkuji panu poslanci Kopřivovi. Dále se omlouvá mezi 11.00 a 11.30 Lukáš Kolářík. Připraví se pan kolega Koten.
Dobré dopoledne vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážení členové vlády. Myslel jsem, že vystoupím ráno někdy okolo půl desáté, takže jsem to měl připravené delší, takže se budu snažit být stručný. My jsme navrhovali podobný bod, ale jsme rádi, že i tento bod nakonec prošel, tím, že tady nad ním jednáme. Já myslím, že je nám všem naprosto jasné, že pomoc Řecku je nutná, a myslím si, že ta pomoc by měla být v prvé řadě technická a politická. Co se týká armády, tak samozřejmě Řecko má jednu z největších armád, co se týká armád v Evropě vůbec. Takže to je, myslím, to by nedávalo nonsens. Takže to bych tady chtěl také zmínit. To znamená, že možná si mohl ministr, nebo by si měl ministr zahraničí povolat tureckého velvyslance, aby vysvětlil, jaké jsou účely těch tureckých akcí v Sýrii. Možná bychom také mohli zvážit, jestli neodvoláme našeho velvyslance z Turecka, ale to je jen námět, který uvidíme, jakým způsobem bude načten ten návrh usnesení.
Děkuji panu kolegu Víchovi. Nyní tedy pan ministr vnitra, dále je tady faktická poznámka kolegy Václava Klause.
Pan poslanec Kopřiva se ptal, jak to je poměrově z hlediska pomoci. Takto si to Řecko odsouhlasilo a vybralo v našich skladech. A k panu poslanci Víchovi.
Já bych krátce reagoval na pana poslance Vícha. Jen co se týče pomoci tady opakovaně padá, že Česká republika poskytne 300 milionů korun Maroku. Dovolte mi jenom, abych to opravil. Nejedná se pouze o Maroko, jedná se například o oblast Sahelu. Těch 300 milionů korun bude na projekty na stabilizaci, na řešení konfliktů, na boj s extremismem v zemích, jako je Mali, Burkina Faso, Niger.
Klidně se můžete přihlásit ještě jednou.
Dá se to dávat do lidské roviny, že my jsme ti zločinci, kteří nechtějí těm městským policistům přidat. No tak řešme Policii České republiky na této půdě! Že nedostávají benefity? To je přece věc každého starosty, každého zastupitelstva, každé rady. Tady je totiž zásadní rozdíl, a on to řekl dobře kolega Foldyna, tam jste měli poslouchat. Děláme to fakt dobře!
Děkuji. Pan poslanec Petr Beitl, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.
To je naprosto demagogické. Tady jde o ten zásadní princip naší práce jako zákonodárců. Samozřejmě zdroj ze státního rozpočtu. Je to takhle jednoduché.
Pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.
Děkuji pane předsedající. Já jsem nikdy nebyl velitelem městské policie , tak bych možná doporučil, jestli by si velitelé městské policie nemohli zařídit klub v Poslanecké sněmovně, tam se nějak domluvit , a my, co jsme nikdy velitelé nebyli, že bychom to podpořili, jestli by to nešlo. Děkuji.
Děkuji. Paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo.
Děkuji. A řeknu vám - vy tady všichni argumentujete benefity ve prospěch strážníků. Četli jste ho? A víte, že tam je v článku, paragrafu 5a velmi problematické ustanovení, které naopak těm strážníkům zhoršuje situaci, která se týká přeřazení na jiné místo? Uvedené ustanovení může být totiž lehce zneužito proti strážníkům ze strany zaměstnavatele a převádění strážníků, byť na základě stížnosti, které se později mohou ukázat jako nepravdivé! Vy jim tím i škodíte. Vy jim tím škodíte, protože budou mít mnohem menší pravomoc! Tohle jste neřešili? Tohle jste si neuvědomili? Vy jim nedáváte pouze odchodné, vy jim i berete - a jako starostka vím, o čem mluvím - tu možnost se odpovídajícím způsobem bránit, když je bude někdo z jejich nadřízených převádět na místo bez vyřešení jejich stížnosti.
Děkuji. Pan poslanec Birke, připraví se pan poslanec Onderka.
Na druhou stranu musím říci, nedělejme z toho drama. Jinými slovy, jeden plat je přece legrace v tom rozpočtu. To je sranda. To znamená jinými slovy, já bych to tady neviděl jako drama, bavíme se tady s prominutím dlouho už o fakt jako marginální věci, což je zrnko v tom rozpočtu a v těch rozpočtech.
Děkuji a v tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo.
Já se vám chci osobně omluvit za to, že jsem přetáhl tu svoji minulou faktickou, a jenom dopovím, co se týče pana profesora Válka.